b) ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy. Tolik návrh usnesení, které bylo přijato na jednání rozpočtového výboru.
Budeme pokračovat rozhodnutím, zda povedeme i obecnou rozpravu. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Otevírám tedy obecnou rozpravu a první přihlášený je pan poslanec Pavel Juříček. Připraví se kolega Hrnčíř.
Před otevřením rozpravy s přednostním právem pan předseda Sněmovny Radek Vondráček. Prosím, máte slovo, pane předsedo.
Děkuji za slovo.
Jenom, pane předsedo, se ujistím. Přivolal jsem poslance a poslankyně, kteří nejsou v sále a budeme hlasovat o přerušení, tak jak ho navrhl pan předseda Poslanecké sněmovny. Kdo je proti? Návrh jsme přijali a bod jsme přerušili. Přistoupíme tedy k projednávání bodu Otevírám k tomu rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Přikročíme k hlasování o tomto návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, sněmovní tisk 803, ve zkráceném jednání." Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Můžeme přistoupit k projednávání tohoto návrhu ve zkráceném jednání. Připomínám dohodu, že nebudou uplatňovány faktické poznámky. Prosím pana ministra školství Roberta Plagu, aby se ujal slova a představil nám předložený návrh.
My jsme po konzultacích se zástupci vysokých škol dospěli k legislativnímu návrhu, který je tady. Ta konkrétní ustanovení jsou ambiciózní pouze v tom slova smyslu, že řeší stávající situaci. Nicméně podotýkám, tato úprava nesmí být v žádném případě k tíži uchazečů. Vysoké školy mohou využít také distanční formy ověřování, tedy ověřování způsobem umožňující dálkový přístup. Opět je tady úprava, která by měla zflexibilnit možnost vykonávání těchto zkoušek, a zároveň je součástí toho návrhu i rozhodování akademických orgánů a jejich funkčních období. Předloha umožňuje provádět jednání a hlasování mimo zasedání prostředky komunikace na dálku, to znamená i včetně hlasování o věcech, kde je předepsaná tajná forma hlasování. Poslední záležitost se týká plnění studijních povinností a realizace výuky.
Děkuji.
Dobrý večer, vážení kolegové a kolegyně, věcný návrh zákona přestavil pan ministr, takže nemá cenu, abych se opakoval.
De facto tento pozměňovací návrh upravuje rozhodný okamžik pro stanovení úroku, jenž může být účtován spotřebiteli při jeho prodlení delším než 90 dnů.
Děkuji panu poslanci Pavlu Juříčkovi.
Tady ten důvod je o to větší, že to budou právě ti živnostníci a OSVČ, kteří se můžou dostat do prodlení. To si myslím, že je jednoznačný velký trest. A teď už se blížím k závěru. Spotřebitel může odstoupit do 14 dní bez uvedení důvodu. Takže já poprosím o podporu.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, já se omlouvám.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené přítomné ministryně, já jsem měl připravenou poměrně dlouhou řeč, ale rozhodl jsem se ji neproslovit a čas, který takto ušetříme, věnovat paní ministryni, poněvadž nemám jinou možnost, jak se dostat k informaci ohledně zrušení daně z nabytí nemovité věci, než ji takto položit.
No to vám, pane poslanče, asi nemohu umožnit.
Aby nás paní ministryně vedle spotřebitelského úvěru ve své závěrečné řeči informovala i o tom, co plánuje vláda ohledně zrušení daně z nabytí nemovité věci, v jaké podobě a kdy to sem bude posláno. Děkuji panu předsedajícímu za trpělivost.
Jsem trpělivost sama.
Takže toto je návrh procedury.
Já se dotáži, zdali je tedy všem jasné, o čem budeme hlasovat v rámci procedury. Já bych šel hlasovat o proceduře. Jestli jsme všichni rozuměli, můžeme hlasovat o proceduře?
Takže pojedeme podle procedury.
Prosím, pane zpravodaji.
Je to návrh pana poslance Luzara - dokládání důvodu prodlení potvrzením od úřadu práce. Já už budu muset, pardon, hodně listovat.
Návrh byl zamítnut.
Nepočítat do daňového základu a DPH neuhrazené pohledávky, jestli správně interpretuji hlavní myšlenku.
Přihlášeno 96 poslanců, pro 92, proti žádný.
Já jsem fakt tolerance sama. Nemáme to písemně.
Přihlášeno 96 poslanců, pro 93, proti žádný.
Druhý bod usnesení, stejná problematika, pouze jde o jmenování nástupce rektora nebo děkana, v případě toho prodloužení funkčního období se nepoužije u dosluhujícího rektora nebo děkana, pokud byl nástupce jmenován nejpozději v den nabytí účinnosti tohoto zákona.
Všichni rozumějí. Přihlášeno 96 poslanců, pro 94, proti žádný.
A teď půjdeme k těm, co byly předloženy před chvilkou.
Pardon. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji. (Je to návrh hezký, ale nadbytečný.
Pozměňovací návrh rozšiřuje kvalitu nástrojů, které mají příslušné orgány k dispozici.
Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut.
Teď to vezmu po řadě, jak to tady bylo.
Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Pardon, pan předseda poslaneckého klubu Chvojka ještě.
Hezký večer, nebo spíše noc, kolegyně, kolegové. Děkuji.
Ano, reflektuji váš návrh. Takže přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí?
Vážené kolegyně, vážení kolegové, tohle je ve skutečnosti nejvýznamnější zákon z těch protikrizových, které jsme dosud přijímali, co se týče objemu financí, o které se jedná. Ano, každý poslanec může vystoupit pouze jednou a pouze na pět minut. Takhle to proběhlo včera celý den a to usnesení bylo stejné. To znamená, může se to projevit v inflaci, může se to projevit v kurzu koruny, to znamená, může se to projevit v hodnotě úspor lidí a v tom, co si budou a nebudou moci koupit. My to rozšíření pravomocí ČNB považujeme za příliš široké. Nad operacemi ČNB je navíc minimální veřejná kontrola. Za ty poslední roky pracovala dobře. Ale současně nemůžeme přehlížet, že tento zákon přináší i značná rizika. Řešení krize se z podstatné části přesouvá mimo rámec politických rozhodnutí, do rukou centrální banky. To samozřejmě může přinést i pozitiva, ale současně to je velký posun, kdy se místo toho, aby občané rozhodovali skrz volby, tak se ta pravomoc přesouvá někam jinam. Současně výzkumy ukazují, že právě to pumpování peněz do ekonomiky prostřednictvím centrálních bank vede právě k rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými a k nárůstu nerovnosti ve společnosti. Proto Piráti tento zákon nepodpoří.
Já chci jenom krátce zmínit, že srovnávání například s ECB mi přijde trošku zavádějící už jen z toho hlediska, že ECB je kontrolována více instancemi, více státy. Konkrétní Rada guvernérů je složena ze všech států eurozóny. Proto bych si uměl představit podporu a podpořím pozměňovací návrh, který omezuje současné pravomoci ČNB na státní dluhopisy. V případě, že právě projde tento pozměňovací návrh, který umožní České národní bance rozšířit pravomoci na státní dluhopisy, čímž by mohla poté lépe pomáhat České republice v případě současné krize. Takže prosím o podporu toho pozměňovacího návrhu, který umožní přijmout variantu, s kterou by souhlasila podle mě naprostá většina Poslanecké sněmovny.
Pan poslanec Munzar, jestli ho rozeznám pod rouškou správně, bez brýlí.
Příště se přihlásím elektronicky, abych byl rozeznatelný. Každopádně dobrý den, pane guvernére, dobrý den, dámy a pánové, vážená paní ministryně. Pan kolega Skopeček tady řekl několik dotazů. Bude nakupovat od velkých pouze, od nějakých strategických, nebo i od malých podílových fondů? Bude nakupovat bonitní, nebo toxická aktiva? A podobně. Mě zkrátka zajímá, podle jakých kritérií se bude rozhodovat. Protože skutečně tady veřejná kontrola, co se týká centrální banky, je velmi omezena s ohledem na nezávislost centrální banky. Takže jaká budou ta kritéria, podle kterých budete, pane guvernére, posuzovat nákup těch jednotlivých papírů? Budou to nějaká objektivní kritéria? Nebo to bude opravdu rozhodování ad hoc podle toho, kdo zrovna potřebuje pomoci nebo třeba zaklepe na dveře centrální banky? Takže se chci zeptat na tyto otázky, jestli už máte představu, podle jakých kritérií budete rozhodovat při využití těchto nástrojů. Děkuji za odpověď.
Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova.
Já budu velmi stručná. Já vás velmi prosím o podporu tohoto legislativního návrhu. Pomůže to této zemi. Toto ustanovení, o kterém budeme dnes hlasovat. Ta krize přišla rychleji, než se stihl zákon projednat. V minulém volebním období spadl pod stůl v této Sněmovně. A v tuto chvíli je doba, kdy nám ze dne na den přišla krize, a skutečně to pomůže, oživí finanční trhy, oživuje to finanční trhy. My máme dnes prodány a vlastně splaceny staré splátky, které nabíhaly tento rok. Nejnižší byly za posledních deset let. Velmi to pomůže, oživuje to finanční trhy. Česká národní banka vstoupí na sekundární trh. A aby to mělo význam, tak význam to má pouze tehdy, když bude moci využívat nástroje v tom rozsahu, jak to v této novele máme napsané. Na jedné straně mají pomoci občanům a firmám, živnostníkům, osobám samostatně výdělečně činným, na druhé straně mají celkově pomoci oživit ekonomiku této země. Takže prosím o to, abyste toto při svém hlasování zohlednili. Děkuji vám.
Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak.
To není nějaká marginálie a je to věc, která celkem hoří a potřebuje, aby k tomu bylo zaujato nějaké jasné stanovisko v brzké době, protože to jsou tisíce studentů. Bylo poukázáno tady na ty Erasmy a další. Ten propad by byl obrovský, kdyby se toto nepodařilo vyřešit. Vypršel mi čas, takže děkuji za pozornost a prosím tedy, aby především ti zahraniční studenti a učitelé byli ministerstvem a vládou velmi zohledněni.
Pan poslanec Martin Baxa vystoupí v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Bartoň.
Děkuji za slovo. Jedná se o sněmovní dokument 4836, k němuž se v podrobné rozpravě přihlásím a který se týká speciální záležitosti, a to je studentů, kteří pobírají sirotčí důchod.
Děkuji. Pan poslanec Lukáš Bartoň, v tuto chvíli poslední přihlášený v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.
Také vítám předložení tohoto zákona. K tomuto zákonu jsme ještě navrhovali tři pozměňující návrhy. Dva z nich již schválil školských výbor, a jsou tak výborové. Návrh, který ale školským výborem nebyl přijat, se týká přijímacích zkoušek. Podáváme ho tedy do druhého čtení znovu. Proto navrhujeme jednoduchou větu. Prosím o podporu tohoto návrhu.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Ano, pan poslanec Zdeněk Ondráček se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.
Druhý návrh od pana kolegy Lukáše Bartoně už známe. Už teď do procedury žádám, abychom o těch třech bodech, které tam jsou z výboru pro školství, hlasovali samostatně.
Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí. Závěrečné slovo. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo.
Takže já to mám připraveno. Musí se odehrát koaliční debata. Nikdy jsem neřekla, že to dám ve stavu legislativní nouze, ale já neočekávám tady jakýkoliv problém, maximálně kvůli těm hypotékám, ale pak si musíme říct, že musí být nějaká primární spravedlnost.
Takže já bych tušil, že jim... No tak za SPD my vidíme jiné řešení a to tady předkládáme - zrušme to zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Takže náš návrh je, přeskupme peníze od tzv. nepřizpůsobivých ke slušným a řádným a zároveň okrouhejme, ozdravme veřejné finance tím, že škrtneme teď ve stavu nouze nepotřebné výdaje ze státního rozpočtu. Já vám je vyjmenuji. Příkladem zbytečného nákupu jsou americké vrtulníky za 14 miliard, když polská a maďarská vláda přistoupily k rekonstrukci ruských vrtulníků Mi. Nikdo to nechce. To je 6 miliard. Škrtněme prosím financování politických neziskových organizací. Pan prezident Zeman tady mluví o mnoha miliardách. Dále my říkáme, omezme prostě další podobné výdaje typu solární baroni. Je to v podstatě ten původní plánovaný deficit pro Českou republiku. Vyhlasme referendum o vystoupení z Evropské unie! Vždycky jste nám to zamítli. To je přece logická úvaha, která je vstřícná a zcela logická vůči každému slušnému a pracujícímu člověku, ať je to senior, ať je to invalida, ať je to pracující člověk. Děkuji a to je můj komentář k tomu a opravdu jsem tedy velmi nemile překvapen.
Žádám všechny, aby si vzpomněli na včerejší jednání politického grémia, že se budeme zabývat těmi body plánovanými. Pane předsedo, máte slovo.
Já budu velmi stručný, ale toto téma, byť je mimo schválený program schůze, je velmi důležité. Já si myslím, že nemůžeme tady se tvářit, že děláme řešení: vlk se nažral, koza zůstala celá. Především pro ty malé nebo pro ty nízkopříjmové rodiny, které si budou brát hypotéky s delší dobou splatnosti, asi i s vyšší úrokovou sazbou, tak nakonec ve finále toto řešení bude zhoršením toho, co je dnes.
Máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Skutečně je možné tento zákon projednat řádně.
Máte slovo, pane poslanče.
To prostě je věc, která je velmi zásadní.
Vládní návrh stanoví, že pronajímatel nájemci nemůže až do 31. května 2021 vypovědět nájemní smlouvu z důvodu, že nájemci po dobu trvání mimořádných opatření vznikl dluh na nájmu. Po skončení ochranné doby však pronajímatel může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud nájemce neuhradil celý dluh. To je v kontrastu se stávající ochranou nájemníků v občanském zákoníku. Pokud mu dluží méně, může mu nájem vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Já chápu, jak je to míněno. Ale to provedení už moc dobré není. A znovu říkám, bylo by dobré ty věci řešit na počátku těch problémů, kde vznikají.
Nyní paní poslankyně Olga Richterová.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Nejprve řeknu, že je velmi dobře, že je načtený pozměňovací návrh, který zkracuje ty lhůty, který umožní skutečně jen po nezbytně nutnou dobu vyřídit zejména příspěvky na bydlení. Je škoda, že z administrativních důvodů, z důvodu toho, jak je nastaven úřad práce, není možné to kvartální fungování příspěvků na bydlení změnit. Přála bych si to, ale v tomto případě nevidím možnost, jak by to mohl náš stát zvládnout rychleji. V této situaci nerozumím tomu, proč tuhle možnost ponechat. Nemáme totiž prokázané, že by tyhle zóny řešily spekulanty s chudobou.